Ale my nic nemáme. Protože v rámci kuponky a předtím všechno šlo pryč. Sobotka, ano, podepsal nějaké memorandum, a Poláci to nechtěli. Poláci to nechtěli. No pan Míl samozřejmě, můžeme se bavit, proč nás pan Míl nemá rád. Tak choďte za tím Innogy. Choďte za Innogy a řekněte Orbánovi, aby Innogy nenakupovalo ruský plyn. No tak já jsem na vás zvědav. A tady vám něco nadiktujou a něco tady čtete, takže to je potom těžká debata, protože ty vaše absurdnosti, na to se nedá vůbec odpovídat. Znovu opakuju: nakupuje se plyn! Nikdo nenakupuje ruský plyn. Nakupuje se plyn. Ten je stejný. Je stejný. Kontrakty jsou na plyn. Nemáte žádný vliv na nákup plynu v České republice. A pokud chcete zakázat distributorům ruský plyn, tak fajn. Ale potom si připravte stovky miliard, které oni prodělají na tom, aby jim to někdo kompenzoval. Tak já jsem na vás zvědav. Takže vykládáte nesmysly, jste úplně mimo mísu.
To byl s přednostním právem pan předseda hnutí ANO.
Vzhledem k technologické a finanční náročnosti jejich výroby nejsou v současnosti využitelné k plošnému komerčnímu využití. V blízké budoucnosti však lze očekávat jejich postupné rozšiřování, a proto je nutné zajistit, aby tato biopaliva byla co nejvíce konkurenceschopná vůči ostatním využívaným tradičním biopalivům. To je podobné, jako někdo říká v rámci Green Dealu, že budeme mít nové technologie a všechno nahradíme, a je to podobný nesmysl. - A to teď vláda ruší. zrušuje daňové zvýhodnění etylesterů mastných kyselin; Program na druhou stranu implikuje výrazně pozitivní vliv na zaměstnanost a následné odvody do veřejných rozpočtů. Slovensko má elektrárny. Na Slovensku rafinerie vlastní MOL. Maďarská státní firma. České rafinerie vlastní polská státní firma PKN Orlen. Kdo dělá distribuci pohonných hmot v Čechách? My nemáme nic. My nemáme nic, my jsme všechno dali pryč. RWE to rozprodala. Maďarské státní firmě. Takže pan premiér sice chodí jenom do Polska, mám pocit, že kromě Polska snad není žádný jiný členský stát v Evropské unii, tak se může zeptat Orbána na největšího distributora plynu v České republice. Takže my jsme všechno rozprodali v rámci kuponky, my jsme samozřejmě, ta kuponka, potom šlo vlastně drancování bank, ty se prodaly potom zase taky do zahraničí, takže nám nezůstalo nic. Proč to neudělali na ten německý model, kde v Německu řekli distributorům: kupte to, a když to budete prodávat, bude nějaký problém, tak my vás podpoříme. A hlavně, prosím vás, ten plyn se nakupuje jako plyn. A já to zásadně odmítám, protože samozřejmě Reportéři zase budou něco vykládat příští pondělí. A tady je jasně napsáno, že Poláci z toho vycouvali. Ale kdo má tady největší zájem na tom, abychom my neměli další plynovody? Pan Vondra říká, že jsme něco zanedbali. Ale když se prodal ten Transgas RWE, tak samozřejmě ten kontrakt skončil a stát na to nemá vůbec žádný vliv. Je to jenom politika. A Eustream je trubka na Slovensku, to je ruský plyn. Takže pan Topolánek vykládá něco o Norsku, vykládá něco o tom, že co my, a on je hlavní lobbista za ruský plyn. Protože je ve firmě, která přepravuje ruský plyn! Pan Topolánek sedí ve firmě, která přepravuje ruský plyn! Takže prosím vás, novináři, zkuste aspoň základ! Ne, my jsme přišli do politiky proto, protože oni tady všechno zničili. Všechno zprivatizovali. Proto ty dividendy, proto nemáme nic. A to se nebavím o vodě! Voda je pryč, plyn je pryč. Podívejte se, jaké budou mít zisky rafinerie tento rok, jaké zisky bude mít ČEZ! Kam jdou ty peníze lidí? Kam to jde? Ona byla tedy odborník na covid, teď rozumí plynu. Tak potom ještě si dovolím vystoupit k tomu plynu, abych ji informoval o tom, jak to funguje. Všechny zdroje plynu jsou stejné kvalitativně.
Pan poslanec Výborný, pan předseda Výborný má přednostní právo.
To znamená, já jsem očekával, pane předsedající, že na to pana poslance upozorníte. Ještě jsem byl ochoten v rámci toho, že jsem tolerance sama, respektovat to, že poslance Babiše, který hovořil s přednostním právem, jste na to neupozornil. To první je, že dávám námitku proti řízení schůze. Není možné, aby předsedající neupozornil, učinil tak až po deseti minutách, poslance, na to, že nehovoří k věci.
Co bude výsledkem takového hlasování?
Žádný protinávrh nezazněl, ani nemůže zaznít.
Pane předsedo, děkuji. Budeme tedy hlasovat o vašem procedurálním návrhu. Kdo je proti?
Já podporuji návrh pana místopředsedy Bartoška, protože tady jste rozhodli o námitce proti řízení předsedajícího. Vy jste navrhli něco dalšího? Z toho automaticky vyplývá - podle kterého ustanovení jednacího řádu? Podle kterého? Takže pojďme prosím akceptovat jeho návrh a sejděme se.
To není o mé pochybnosti.
Děkuji, a vyhlašuji tedy přestávku teď na pět minut.
Regulaci výkonu jsou schopny nabídnout jak na denní bázi, tak i v rámci sezóny, a to už je služba, kterou poskytují zatím převážně jen uhelné elektrárny. A to není tak málo. Jestliže hledáme cesty, jak nahradit zemní plyn, tak je najdeme také v precizním využití všech bioodpadů, vedlejších produktů, ale především v pěstované biomase a samozřejmě v úsporách. Nejde však jen o úspory energetické, ale všech zdrojů napříč sektory. Úspora potravin končících v odpadu nám uvolní také zajímavé množství zemědělské půdy. Dle různých analýz bohužel zatím třetina všech potravin na světě nakonec skončí jako odpad. Lepší nakládání s potravinami a snížení množství potravinářských odpadů nám zajistí snížení potřebné plochy pro zajištění výrobních surovin pro potravinářskou výrobu. Zatím u nás v České republice není boj o ornou půdu z pohledu přetahování se mezi energetickými a potravinářskými plodinami. Otázkou je, jak dokážeme motivovat obor k nové výstavbě a jaké přineseme záruky v podobě legislativy a především její stability, která, jak již bylo zmíněno úvodem, bohužel není naší silnou stránkou. Obě technologie pak mohou plynule měnit svůj výkon. Z pohledu ekonomického jde o neúplné využití vložené investice, kdy každá pracuje jen s částí svého možného ročního využití. Z pohledu energetického jde však o nejlepší řešení a maximalizaci flexibility. Právě taková řešení si zaslouží investiční podporu jak z národních, ale také samozřejmě z evropských zdrojů. Navíc zvýšení flexibility přinese i větší prostor pro fotovoltaiku v síti. Skladovat plyn na ranní a večerní špičku není tak náročné jako skladovat elektřinu v bateriích. Prostě na optimalizaci a flexibilitu provozních parametrů není bohužel zatím naše legislativa připravena. Ještě větší problém nastává, když chce provozovatel nabízet i zápornou regulaci a v případě potřeby odebírat přebytečnou elektřinu ze sítě a měnit ji třeba na vodík. Ten potom může technologicky využít pro výrobu syngasu v rámci biologických procesů. Syngas naše legislativa zatím nezná. A metan vyrobený v kombinaci uhlík z biomasy a vodík z elektřiny je zatím nepřekročitelnou překážkou.
Jenom pro informaci kolegů, na tabuli bohužel neběží čas, ale panu poslanci i mně zde čas běží. Takže máte ještě pak deset vteřin navíc.
Nebudu je potřebovat, mám ještě šest a půl minuty. Ještě pár slov k nezávislosti na ruské ropě. Dnešní cíl je snížit závislost nejen na ruském plynu, ale i na ruské ropě. A jak už jsem tady hovořil o závěrech z Versailles poslední Rady, tak tam byly přijaty jasné záměry. A myslím si, že nechceme prohlubovat naši závislost na plynu a ropě. Politické pozadí biopaliv je znepokojivé. Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat. To už si myslím, že je za námi. Většina biosložek je však vyráběna z naší produkce obilí, kukuřice, cukrové řepy a řepky. Jejich přínos je tedy jasně deklarován a kontrolován. Od počátku roku 2022 zákon o podporovaných zdrojích zavádí povinnost plnění kritérií udržitelnosti biomasy i pro všechny zdroje využívající pevnou biomasu, a to s příkonem v palivu vyšším jak 2 MW pro bioplynové stanice a 20 MW pro teplárny. Nové zdroje navíc musí plnit i úsporu emisí skleníkových plynů. Může se tedy zdát, že obnovitelné zdroje sice podporujeme, současně však jim bohužel cvičně házíme klacky pod nohy, abychom zjistili, co ještě zvládnou. Jak tedy asi bude vypadat podpora těchto zdrojů v nadcházejících klíčových měsících a letech? Doufejme, že v zájmu naší ekonomiky, nezávislosti a bezpečnosti významně jinak než ta současná. Na závěr jenom jednu větu. Takže tolik velmi stručně. A děkuji vám všem za pozornost.
A opravdu bych byl rád, aby tady nikdo nelhal v budoucnosti, že snad SPD tady vykopává příkopy a vzbuzuje nějakou nenávist. Takže tím viníkem jste pouze vy a vaše vláda Petra Fialy. Jenom vy jste hluší a slepí. Máte tady většinu. Plnou odpovědnost nesete vy. To je potřeba si opakovaně zdůrazňovat. A nemůže za to ani Rusko, ani Ukrajina. Kdybychom dál protáhli těžbu v uhelných elektrárnách, aby se nemuselo utlumovat, tak také by to byl signál na ceny energií. Vykašleme se už na ně, já říkám. Ano, ale dělal to i Andrej Babiš za minulé vlády, ale ta už tady není a už jste u vlády vy, takže je to vaše plná odpovědnost. Zásadní informaci pro hospodaření České republiky a pro státní rozpočet? Proč vlastně oblbujete ty české občany, proč je obelháváte pořád? Že se to nehodí? Protože nechcete kritiku Evropské unie? Protože SPD odmítá, a říkáme to jasně a nahlas, aby čeští občané dle návrhu Evropské unie financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. A já si myslím, že toto by opravdu měla vláda, Petr Fiala, vy byste to měli říct na vládní tiskové konferenci, ale neslyšíme to, že Evropská komise vám dala najevo, že většinu dlouhodobých nákladů na poválečnou obnovu Ukrajiny ponesou členské státy EU. A nebudou to ledajaké náklady, k tomu se ještě dostanu, budou to stovky miliard. Stovky miliard eur! To není Evropská unie, to je dluhová unie, ta nás stáhne úplně na dno! Za zkorumpovanou Ukrajinu! A to říkám na rovinu, protože i Evropský účetní dvůr, což je poradní orgán Evropské unie, řekl, že na Ukrajině je korupce a ztrácí se tam - budu citovat - miliardy eur z té pomoci, která tam směřovala. A dokonce se hovoří o tom, že to vůbec nepomohlo k obnově a prosperitě Ukrajiny, ale pouze to pomohlo ukrajinským oligarchům a korupci. To je přece otřesná věc.
To jsou ty zdroje. A my stále doporučujeme vládě: nezapomeňte, že máte plno peněz v Evropské unii. Čtyři noci a pět dní jsem bojoval za evropské fondy. A vybojoval jsem 42 miliard navíc. Můžete si vzít o 15 víc. Ale o tom vy nemluvíte. Máme skvělé veřejné finance. Ten tam dělají. Tak si představte, že je tam jeden rohlík, a teď tam přijde sto lidí a všichni chtějí rohlík. A nakonec někdo koupí ten rohlík za 15 korun. No vždyť to je blbost přece. Taková inflace neexistuje. Všichni dobře víme, jaká je inflace. Že je to energetika, ropa, plyn, že to je ta hlavní inflace. Ano. V nemovitostech! Lidé mají strach, tak nakupují. Takže byty, ano, tam můžu říct, ano, je to inflace. Takže ještě jednou. Když jim stouply úspory za jeden rok o 549 miliard, protože naši občané jsou rozumní a odložili si ty peníze. Tak samozřejmě že to je pitomost. My jsme dali lidem peníze. Takže je to jejich inflace. Ale já neříkám, že je to Fialova drahota. A dneska jsme třetí nejhorší v Evropě. Třetí nejhorší v Evropě! Protože zkrátka vláda, i když vyinkasuje víc peněz od lidí, tak zkrátka nechce jim odpustit a efektivně pomoct. A jaká je ta efektivní pomoc? No to je samozřejmě fraška, protože ve vládě ani nevědí, co je hrubá a čistá mzda, a Piráti říkají, že je to kompenzace za energie. A oni zase vyslali signál. Ale neví se nic. Neví se nic. Stálo by to hodně peněz a navíc roztáčelo inflaci." Vypadá to, jako když se snaží, aby na podporu dosáhlo co nejméně lidí. Takže ještě jednou, aby to pochopili všichni, možná i někteří novináři to pochopí. To je trojčlenka. A my neříkáme Fialova drahota. Ono se to změnilo. To je jedno. Je to zkrátka drahota, kterou těžko může někdo ovlivnit. Takže je potřeba lidem pomoct. Nefunguje to. Nefunguje to. A my jsme jasně řekli, jak můžeme pomoci. No tak jak jsme pomohli v listopadu a v prosinci. A tam ti lidé uvidí, že nemusejí nikam chodit, akorát tu fakturu zaplatí, má to odečtené. A já vůbec nerozumím tomu, proč to někdo opakuje, protože když se logicky nad tím zamyslíte, tak to nedává vůbec smysl. A to je neuvěřitelné. Tato vláda vůbec netuší, jak funguje mechanismus nákupu plynu.
Musíme samozřejmě co nejlépe diverzifikovat zdroje energií. Současné potíže s plynem a palivy však jen umocňují to, co už dávno víme.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid.
Proběhlo mnoho událostí, kterým je třeba se věnovat. Obě oddělené části soustavy se musely vyrovnat s výraznou výkonovou nerovnováhou. V důsledku působení automatických opatření se situace během několika minut stabilizovala. Příčinou rozdělení synchronní zóny bylo kaskádní šíření poruchy v oblasti Chorvatska, Srbska a Rumunska. A zde je otázka: Je vlastně naše přenosová soustava dostatečně dimenzována? Potřebujeme podporovat další a další zdroje energií?